A úplně to samé, bude velký problém, nebo skoro nemožnost se jakkoli zbavit majetku v případě univerzitních nemocnic, protože tam budou tři orgány, které to budou postupně řešit - ředitel, správní rada, zřizovatelská ministerstva jsou tam ještě zahrnuta. Takže já prostě musím docela omezit ty řeči, které tady znějí. Upřímně řečeno, přibližuje se hodně modelu, který funguje v západní Evropě. V zákoně se tak řeší i problematická místa spolupráce mezi univerzitou a nemocnicí. Dále, univerzitní nemocnice budou mít snadnější řízení a větší ekonomickou svobodu z pohledu zákonné regulace, ale zároveň budou pod dohledem rady, která bude vždy složena ze zástupců vlády, což je Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo financí, ze zástupců univerzit a ze zástupců zaměstnanců. Důležitá věc, která tady musí zaznít. Dneska máme fakultní nemocnice řízeny jednou vyhláškou. V podstatě nemá zákonnou úpravu nebo pořádný zákonný rámec to, jakým způsobem tito giganti fungují. V této chvíli my zákonem zřídíme přesný počet fakultních nemocnic. Je to pokus poprvé nějakým způsobem upravit hospodaření organizací, které mají obrat přes 50 miliard korun a zaměstnávají několik desítek tisíc lidí. Je to snaha je dostat do nějakého zákonného rámce a nějakým způsobem jim nastavit pravidla hospodaření.
Vracím se k tomu proto, že zákon určitě není nový. Něco z tohoto zákona se objevuje i v současném zákonu. Já se ovšem domnívám, že na takovýto zásadní zákon, který znamená změnu právní formy, je příliš pozdě. Bilanční nerovnováhu, schodek v hospodaření musí tedy finančně zajistit Ministerstvo financí. Je tady evidentní nerovnováha státu v kompetencích. Fakultní nemocnice u sv. Anny se dále zadlužuje. Samozřejmě problémem jsou i závazky z projektů ICRC a tak dál. Nedovedu si představit, že s tím bude univerzita souhlasit, že převezme takovéto břímě, které bude muset dofinancovávat ze svých prostředků. A bylo by chybou, kdyby univerzita na něco takového přistupovala, pokud stát tento problém nedokáže vyřešit předtím, než tuto nemocnici převede na jinou právní formu. Myslím si, že je to velký problém, který budeme muset do budoucna řešit. Děkuji za pozornost.
Já vám děkuji, pane poslanče.
Dobré odpoledne. Protože jestliže máme příspěvkovou organizaci, tak samozřejmě ze zákona je zřizovatel povinen dofinancovat ztrátovost provozu a jinak to prostě nejde.
Pokud jde o seniory, i tady RIA v mezidobí drobně nabobtnala. Místo důkladných analýz se RIA nově odvolává například na brněnský projekt Rapid Rehousing, který však, pokud vím, běží teprve krátce, a v otázce chování problémových nájemníků RIA zase čerpá data z nějakého drobného projektu v oblasti Žluticka. Opravdu si nejsem jistá, zda toto jsou relevantní podklady, na jejichž základě má stát vydávat desítky miliard na sociální byty. Obdobně jsou zde ovšem také závažné problémy v rovině věcné. Zákon cílí na velmi různorodé skupiny lidí - od bezdomovců po zmíněné seniory. Jenže ve svém důsledku může některým lidem v obtížích ublížit. Zákon totiž mimo jiné nastavuje nová pravidla pro výpočet nového příspěvku na bydlení, který nahradí stávající dávky. A sám předkladatel přiznává, že až 14 % lidí tento příspěvek v novém systému ztratí. A nebudou to náhodou právě maminky samoživitelky? Nebo senioři, o nichž tak ráda mluví paní ministryně? Bližší analýzu bychom v důvodové zprávě hledali marně. Je tohle opravdu efektivní pomoc lidem v bytové nouzi? Neměla by se mnohem větší pozornost věnovat azylovým domům a financování sociálních služeb spojených s pomocí lidem v nouzi? Jak bude fungovat krizové bydlení, do něhož se mohou klienti sociálních bytů teoreticky propadnout? Zůstanou otevřené ubytovny? A stanoví stát konečně hygienické normy na jejich provoz? Zástupci ministerstva jistě namítnou, že tento problém řeší například zákon o sociálních službách. Já jsem ale přesvědčena, že systém pomoci v nouzi by měl být propojený a jednotlivé typy pomoci by měly logicky navazovat. Stanovením dvou různých lhůt zákon současně zakládá nerovnost mezi klienty sociálního systému. Ten, kdo bude mít štěstí a bude žít v obci do systému zapojené, má získat byt do zmíněných dvou let. Ten, kdo v takové obci žít nebude a bude muset žádat byt od Státního fondu rozvoje bydlení, má smůlu. Bude čekat o rok déle. Zákon rozdělí lidi na dvě různé skupiny, přičemž jediným kritériem bude místo jejich pobytu. Obavy ze zásahu do kompetencí obcí sice na první pohled odpadly, tlaky na povinné zapojení obcí ale přetrvávají. A velkým tématem je určitě i motivace obcí zapojit se do systému dobrovolně. Podmínky financování sociálního bydlení totiž nadále zůstávají nejisté, protože z velké části nejsou zakotveny přímo v zákoně, ale závisejí na vládních nařízeních. Ráda si od zástupců ministerstva nechám vysvětlit, jak konkrétně a kde bude Státní fond rozvoje bydlení byty do sociálního pobytového fondu získávat. Ze zákona také zmizely podmínky pro umístění sociálních bytů, které měly zamezit vytváření nových ghett. Velmi proto chápu námitky z neziskového sektoru a z Platformy pro sociální bydlení, která se na přípravě zákona aktivně podílela. Bez jakýchkoli pravidel riskujeme, že současná ghetta zůstanou a nová se k nim přidají. Je tu ještě jeden velmi sporný bod. Marně jsem hledala v zákoně cokoli, co by se dalo vykládat jako motivace vrátit se ze sociálního bytu zpátky do normálního nájemního bydlení. Buduje systém, který není prostupný, ale naopak zadrží klienty sociálního systému v sociálních bytech natrvalo. Ministerstvo práce a sociálních věcí se k tomu dokonce v RIA bezelstně přiznává. Především chci pro vyváženost své zprávy zmínit i pozitivní změny, kterými návrh zákona postupně prošel. Především je to návrat k trvalému pobytu jako podmínce udělení sociálního bytu. Některá města se oprávněně obávala toho, že se na jejich území budou sestěhovávat sociálně slabí lidé z celé republiky. Chtějí zůstat doma, tam, kde jsou zvyklí, a pouze potřebují pomoc s placením nájmu. Pro některé z nich možná zákon přináší nové komplikace. Bohužel pozitivní posuny jsou z mého pohledu v menšině. V zákoně převládají změny, které z jeho původních verzí udělaly torzo, a výsledné torzo dává více otázek než odpovědí. Zákon se rozkročil opravdu široko. Chce jedním modelem pomoci zachraňovat bezdomovce, lidi z ubytoven, a současně pomáhat nízkopříjmovým rodinám a seniorům. Neřeší ale vůbec příčinu toho, proč se lidé ocitají v bytové nouzi, a neusiluje o to, aby výsledkem snažení státu byl návrat těchto lidí do normálního života. Svým způsobem tak zakládá na nové nespravedlnosti. Nejasné zůstává i praktické fungování sociálního bydlení. Vážené kolegyně, vážení kolegové, postup vlády považuji za naprosto nemístný, protože nás záměrně konfrontuje se zákonem, na němž samotná koalice nenašla shodu. Vláda obešla standardní mechanismy určené k přípravě nové legislativy, připomínkové řízení i legislativní radu a poslala do Poslanecké sněmovny paskvil. Poslanci ale nemohou za to, že Ministerstvo práce a sociálních věcí zaťatě hájilo své představy, až na poslední chvíli přistoupilo k rychlé akci. Postup při přípravě zákona o sociálním bydlení ukazuje, jak legislativní proces vypadat nemá. Já tento přístup nesdílím. Myslím si, že tato Sněmovna by neměla krátce před volbami pustit do světa polotovar s nejasnou budoucností a zatížit tak další vlády závazkem ve výši desítek miliard korun, aniž bychom mohli s určitostí říci, že to bude fungovat. Dobře, tak já se přihlásím v obecné rozpravě k návrhu, který teď avizuji. Chci se přihlásit k návrhu, že chci vrátit zákon předkladatelům k přepracování.
Přerušen ve svém vystoupení byl pan poslanec Vilímec.
Jak už zde padlo, vláda, ve které já jsem vystupoval jako ministr zdravotnictví, měla připravený zákon, který byl tomu současnému poměrně podobný. Ten stávající v sobě nese některé úpravy, které jsou k diskusi, ale ty zásadní principy, které jsme chtěli implementovat, v něm zůstávají a jsou to principy, které by byly pro náš zdravotnický systém velmi pozitivní. Hlavním efektem nového zákona bude totiž odstátnění fakultních nemocnic. A důvodů pro tento krok i pro celý zákon je celá řada. Dovolím si zde zmínit čtyři zásadní oblasti, které ten zákon charakterizují a reprezentují ty hlavní důvody. To je dost obtížné a budu se k tomu vyjadřovat. Za druhé, a to už zmínil ministr Ludvík, ten stávající stav vyvolává velmi typický morální hazard díky právě charakteru příspěvkové organizace státu. Ministerstvo zdravotnictví není schopno takovýto obří subsystém řídit, ne proto, že by bylo neschopné, ale proto, že na to nemá vytvořené nástroje. Je otázkou, jestli stojí za to v ranku státních úředníků vytvářet něco jako gigantické generální ředitelství nebo ředitelství holdingu, anebo jestli je lépe dát těm organizacím alespoň částečnou samostatnost. Řízení odstátněných veřejnoprávních nemocnic s vyšší odpovědností za sebe samé by mělo věcem velmi prospět, tak jak je to patrno v celé škále různých uspořádání univerzitních nemocnic v zahraničí. V každé zemi je to trošku jinak, ale v naprosté většině zde dominují, alespoň v Evropě, ty veřejnoprospěšné neziskové organizace. Nikdo si nemyslíme, že by některá z fakultních, v budoucnu univerzitních nemocnic, měla zkrachovat. A kdo jenom trošku zná poměry v akademické sféře, ví, jaké velmi prestižní mechanismy tam hrají roli.
Musíme si uvědomit i ten fakt, že dnes prosperující nemocnice ještě neznamená, že zítra bude rovněž prosperující. Ona může být dnes prosperující a zítra neprosperující. A to není určitě jednoduché k vyřešení. Teď byla tady trošku řeč o majetku. Také jsem na to doptáván a byl bych rád, aby to tak bylo, jak říká pan ministr. Já jsem vybral jenom některé. To už nebude jenom tak na blahovůli jednoho člověka, který se ráno vyspí špatně a řekne si "toho ředitele vyhodím", a klidně bezdůvodně ho mohl vyhodit. Teď už taková věc nebude možná. Proto tedy doporučuji podpořit v prvním čtení a podpořit přikázat k projednání výboru pro zdravotnictví, ale stejně tak i školskému výboru. Ale třeba to tak nebude.
Vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych se vyjádřila k tomuto návrhu zákona z pozice Komunistické strany Čech a Moravy. Zrušení karenční lhůty. Prošel k zamítnutí po více než roce, a to pouze přes tzv. opoziční okénka a dodnes čekáme na slíbený vládní návrh. Proč nelze návrh zákona podpořit? Vláda se ve svém programovém prohlášení zavázala, že v průběhu roku 2015 předloží zákon o veřejných neziskových nemocnicích, který umožní jejich transparentnější a efektivnější řízení. Je třeba dodat, že připomínkové řízení bylo zkráceno a nebyla vypracována analýza hospodářského dopadu, tzv. RIA. To jsme se bohužel v jeho úvodním slově nějak nedozvěděli. V tomto návrhu zákona se jedná svým způsobem o převod státního majetku ve výši 60 miliard korun s ročním obratem okolo 100 miliard korun. Fakticky totiž půjde o největší odstátnění majetku ve zdravotnictví za posledních 20 let. Univerzitní nemocnice se stanou samostatnými subjekty, které nebudou mít automaticky nárok na smlouvy se zdravotními pojišťovnami, jak původně předpokládal zákon o neziskových zdravotnických zařízeních, a tento zákon jsme jako Komunistická strana Čech a Moravy podporovali. Univerzitní nemocnice budou odpovědné za veškeré hospodaření a nebudou se moci spoléhat na pomoc státu. Naskýtá se otázka, jestli univerzitní nemocnice nebudou v případě finančních problémů hledat finančního partnera, a nemůže se tak otevřít možnost privatizace. Podle některých hrozí i prodeji lukrativních nemovitostí v centrech a následný přesun těchto nemocnic na okraj měst.
Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro zdravotnictví jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Nevidím nikoho, že by se hlásil. Můžeme tedy přistoupit k hlasování. Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání výboru pro zdravotnictví jako výboru garančnímu? Jedná se o hlasování číslo 408, přihlášeno 130 poslanců, pro 126, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Ještě nějaký návrh v této části rozpravy? Kdo je proti? Hlasování 409, přihlášeno 130 poslanců, pro 101, proti nikdo. Konstatuji, že návrh byl přikázán k projednání školskému výboru jako dalšímu výboru.
Upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi úvodem velmi poděkovat Poslanecké sněmovně za to, že tento bod předřadila a pevně zařadila právě na dnešní odpoledne, na termín velmi symbolický pro obsah našeho návrhu, lépe řečeno i vašeho návrhu, protože se pod tuto novelu podepsalo celkem 101 poslankyň a poslanců. Jak možná víte, v Izraeli se nepřipomíná Den holokaustu jako v Evropě a jinde ve světě u příležitosti osvobození koncentračního tábora Auschwitz, ale v Izraeli se připomíná Den holokaustu v souvislosti s vypuknutím povstání ve varšavském ghettu. Náš návrh počítá se zařazením dvou nových významných dnů do českých kalendářů. Jak jsem již řekl, návrh podepsalo 101 poslankyň a poslanců. Mohli bychom se tedy s touto materií vypořádat již dnes v prvém čtení. Je třeba zmínit, že vláda vyslovila s tímto návrhem souhlas a zároveň poslala předkladatelům dvě drobné připomínky, které se týkají řekněme českých termínů a obecně terminologie našeho návrhu.
Ale požádám vás, kolegyně a kolegové, o ztišení, aby bylo dobře rozumět, co předkládá pan navrhovatel. Prosím.
Jak jsem slíbil, že nebudu dlouhý, doufám, že jsem nebyl. Děkuji velmi za pozornost.
Prosím, aby se slova ujala zpravodajka pro prvé čtení, poslankyně Martina Berdychová.
Paragraf 19 říká "je na území České republiky hlášena k trvalému pobytu podle jiného právního předpisu nebo má trvalý pobyt, a to pokud má bydliště na území České republiky". A nepředstavujme si, že každý, kdo se vrací ze zahraničí, se vrací ze Západu se stovkami eur nebo dolarů v kapse. Může se klidně vrátit z úplně jiného směru. Mně to připadá prostě naprosto nelogické. Řekl bych, že v první řadě to mají být všichni naši občané bez ohledu na bydliště a trvalý pobyt, pokud splňují nějaké podmínky, a pak se můžu bavit o tom, jestli tuto výhodu sociálních dávek poskytnu ještě nějaké další osobě, ještě nějakým příslušníkům jiných států za splnění nějakých podmínek.
Nyní s přednostním právem pan místopředseda Jan Bartošek.
Věřte, že k autorům to nebude nic pozitivního, ani žádné sociální jistoty. Místo toho, abychom vytvářeli systém dostupného bydlení pro lidi, jejichž jediný problém je ten, že zvládají běžné nároky života, a jediný problém je, že nemají dostatek peněz na to, aby si mohli zaplatit nájem v komerčním prostředí, a vytvořili jsme v České republice dostatečný systém dostupného bydlení s nějakým usměrněným nájmem, tak děláme sociální případy z lidí, kteří do této kategorie vůbec nespadají. Sociální bydlení ano, já ho podporuji, ale sociální bydlení by mělo být o tom, že tam je sociální práce v odůvodněných případech. Ale ta skupina je tak široká, že vy jste se v tom cílovém vymezení nedokázali shodnout ani s Ministerstvem pro místní rozvoj, kolika lidí se to v konečném důsledku bude vlastně týkat. Na to jste nedokázali odpovědět. Já chápu, že postoj ministerstva může být otevřít tu náruč doširoka, ale je to skutečně o tom, že máme spočítáno, nakolik to přijde státní rozpočet? Ministerstvo práce a sociálních věcí nemá náklady na sociální bydlení vůbec vyčísleny. To je všechno. V průběhu zákona ministerstvo skutečně hýřilo nápady a přišlo s nápadem, že bychom zřídili agenturu a vytvořili pracovní místa pro dalších 600 zaměstnanců. Musím ocenit, že ministerstvo, pravda, po určitém vysvětlování, tuto myšlenku opustilo. Osobně žiji v určité obavě, abychom zde nevytvořili tolik úřednických míst, že v konečném důsledku se nebude o koho starat. Dobře, může to být nějaká strategie. Znamená to, že člověk dostane sociální byt v rámci bytového domu?
Ještě než nechám hlasovat, tak dám přednostní právo panu předsedovi vlády.
Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, jenom jedna stručná věcná informace. Dohodli jsme se na konci loňského roku s odborovými organizacemi, že v polovině letošního roku přistoupíme k zjednodušení systému tabulek. Zlepšení platů se dotkne nejenom pracovníků v sociální sféře, ale dotkne se také lidí, kteří pracují v kultuře a v těch dalších oblastech, kde dneska jsou mimořádně nízké tarifní platy.
Takže ještě jednou. Tento návrh byl přijat. Zeptám se, zda můžeme...? Nemůžeme, takže budeme hlasovat jednotlivě. Kdo je proti? Tento návrh byl přijat. Kdo je proti? Tento návrh byl přijat. Kdo je proti? Kdo je proti?
Tato vláda v průběhu volebního období přijala mnoho zákonů, a prosadila je v této Sněmovně, které výrazně komplikují život našim podnikatelům. Jedná se o elektronickou evidenci tržeb, kontrolní hlášení a další. Proto si vás dovoluji požádat o pevné zařazení tohoto bodu.
První vystoupení je k tématu trestního zákoníku. Trestní zákoník, Ministerstvo financí a referendum, v tomto pořadí.
Ale i tak velmi ilustrativní byl poslední útok ve Francii, kde média ohlásila, že v autě měl útočník, potomek muslimských migrantů, pušku a Korán. Pro pochopení stavu je třeba vědět, že jsme ve válce. Boj se vede hlavně slovy a šířením myšlenek. Terorismus je jen taktika boje. Hlavní boj se vede ideologií. Za naše hnutí Svoboda a přímá demokracie, SPD, jsme napsali a podali návrh změny trestního zákona, který by zakazoval propagaci jakékoliv ideologie, která potlačuje práva a svobody nebo hlásí nenávist. V současnosti totiž zákon zakazuje a trestá pouze propagaci takového hnutí, nikoliv ideologie. A já se vás ptám: co je na zákazu propagace potírání lidských práv a nenávisti špatně? Dovolte mi, abych tento návrh odůvodnil. Soustavně jsme ujišťováni o skvělé práci Ministerstva financí a o vynikajících výsledcích hospodaření České republiky. Každý ovšem ví, že předpokladem pro správnost údajů o výsledcích hospodaření je vedení správného a korektního účetnictví. Pokud Nejvyšší kontrolní úřad zjistil při své kontrole závažné systémové nedostatky, které se týkají účetní uzávěrky, pak nutně vznikají pochybnosti o správnosti státního závěrečného účtu a správnosti účetních výkazů České republiky. Je proto zásadní slyšet, zda tyto systémové chyby a rizika někdo řeší a jestli je stoprocentně zajištěno, že Ministerstvo financí vykazuje o hospodaření České republiky přesná čísla. Je třeba zjistit a prodiskutovat, zdali v práci Ministerstva financí převládá profesionalita, nebo spíše jen politická agitace. Vážené dámy a pánové, dovoluji si znovu a znovu navrhnout, abychom konečně přijali zákon o celostátním referendu. Blíží se konec volebního období a vláda by měla už konečně přestat obelhávat občany a měla by se pustit do plnění vládního prohlášení, a to bodu, který se týká slibu vládní koalice a koaliční vlády, že vláda prosadí zákon o všeobecném referendu. Neudělali jste důchodovou reformu, takže důchodci živoří. Nevyřešili jste ani systém exekucí, ani lichvu. Nevyřešili jste podporu rodin s dětmi, takže se nadále mladé pracující rodiny bojí mít více dětí. Za vaší vlády se zásadně zhoršila bezpečnost, takže po ulicích chodí vojáci a policisté se samopaly. Lidé mají čím dál větší obavy ze zhoršující se dostupnosti zdravotní péče a také výsledky českých školáků se v mezinárodním srovnání zhoršují.